Hovořil o tom i místopředseda Vojtěch Filip. U nemocenského pojištění je evidentní, že příjmy by pokryly i zvýšení nemocenských dávek u dlouhodobě nemocných, což však vláda paragrafovým zněním návrhu zákona nesignalizuje, a využívá tak přebytek - a ten není malý - pro jiné účely stejně, úplně stejně jako v uplynulých letech. Jsem přesvědčen, že důrazněji bychom měli řešit zejména zastavení reálného obchodu s chudobou, zejména náklady na bydlení. Tam utíká hodně peněz, které bychom mohli využít například ve prospěch zdravotně postižených a znevýhodněných. Takovéto dojení státního rozpočtu privátem je ukázkou neochoty či neschopnosti problém radikálně a rychle vyřešit. A zákon o sociálním bydlení je v nedohlednu. Kde jsou ty sliby, kde bylo jedním z hlavních argumentů, že změna přijde stát levněji? Ale to je na jinou diskusi. Na závěr jsem si nechal dlouhodobý problém sociálních služeb, které můžeme jednou potřebovat i my. Posunuli jsme rozhodovací procesy na úroveň krajů, ale peníze rozdělujeme stále z centra. Velké a dlouhodobé pnutí na úrovni obcí to však nikterak neovlivnilo. Založení těchto služeb v minulosti většinou na bázi neziskového sektoru vytváří problém s jeho pravidelným a dostatečným financováním. Rostou potřeby, rostou kapacity, ale nerostou úměrně rozpočtované peníze, což často vede k nevybíravému konkurenčnímu boji o dotace či granty mezi spolky. Rozpočtové organizace jsou na tom nepoměrně lépe. Není výjimkou, že spolky řeší své potřeby v prvním čtvrtletí překlenovací komerční půjčkou, pro kterou ale nemají jiné krytí než krytí vlastní fyzickou osobou.
Jeho programy byly výrazně redukovány. Rozhodně to zafungovalo jako exportní polštář. A pokud o pouhé dvě koruny změníte tuto relaci, tak pro některé firmy to opravdu bude těžké, pokud by to bylo skokové, se na to adaptovat. V příjmové oblasti je nad čím přemýšlet. V republice, objektivně měřeno, je míra zdanění kapitálu podprůměrná a zdanění korporací je tabu, zřejmě z politických důvodů. My jsme pochopitelně podpořili někdy už rozpočet státní, ale musíme pro to mít velmi dobrý důvod. Já si myslím, že je to poměrně racionální a státotvorný krok, pokud jsme tehdy hlasovali. Tímto zásadním zdůvodněním vlastně směřuji k tomu, že nejde podpořit tento rozpočet ani v prvním čtení. Není to zdržování, je to pokus o to, aby tento stát měl nejenom strategickou vizi, ale také strategičtější rozpočtovou politiku. Děkuji za pozornost.
Já tomu rozumím, že je to politicky výhodné, a dělá to každá vláda, v této větě jsem kladl důraz na slovo každá. Mnohem důležitější parametr je, kolik kilometrů nových dálnic se otevře, to si myslím, že je mnohem důležitější. Kolegové mluvili o výdajích na vědu a výzkum. A bohužel to není věda, výzkum a inovace. Já se budu opakovat, říkal jsem to tady asi už třikrát nebo čtyřikrát, nepřipravujeme se na období po tomto programovacím období. Opakovaně jsem vyzýval pana ministra dopravy, ať zahájíme debatu, kterou nemůžeme ani ukončit v tomto volebním období. Dokud se nedohodneme na základních principech, jak to bude od roku 2023 v dopravní infrastruktuře, tak pak už bude pozdě. A ta debata nebude jednoduchá, bude složitá a bude trvat dlouho. Protože jednoduché řešení v této oblasti neexistuje. Na několika číslech a na vybraných parametrech jsem vám ukázal, že ten rozpočet je skutečně předvolební. Je to docela logické. A skončím poznámkou. Pan ministr financí Andrej Babiš je velmi často považován dnes za nejsilnějšího politika v České republice podle různých průzkumů, komentářů tady z kuloárů. Já myslím, že to neslyší poprvé ani naposled.
Děkuji panu předsedovi.
Velmi často se čeští občané ptají, proč nemají platy, jako mají Němci, když pracují stejně intenzivně, dávají do toho stejnou fyzickou námahu. Bohužel pan vicepremiér vlády v této věci není kvalifikován, zjevně už to do konce volebního období nedohoní.
Jde o procedurální návrh, který můžeme hlasovat bez rozpravy. Já vás samozřejmě nejdřív odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Můžeme jednat dále. Nemám žádnou písemnou přihlášku do rozpravy, ale hlásí se s přednostním právem pan ministr Brabec a poté pan poslanec František Laudát.
Bude to velmi krátké. K té transpoziční novele, kde teď finalizujeme s vypořádáním vlastně rozporů, tak tam budou zásadní změny. Například výrazný zvýšený počet tzv. podlimitních záměrů. Jinými slovy naprosto zásadní počet záměrů, které nebudou nově posuzovány podle zákona EIA. Bude tam zkrácení o minimálně měsíc a půl týkající se zjednodušení posudku. Budou tam nové věci, které se týkají platnosti a možnosti prodloužení EIA. Děkuji.
Děkuji. Nyní s přednostním právem pan poslanec František Laudát. Prosím, pane předsedo.
Jsem rád, že to sem konečně doputovalo. A ultimátum od nás, jestli si vzpomínáte, má v lednu příštího roku. Nepovažuji žádný zákon, který tady byl nebo který ještě Babiš a spol. chystá, za důležitější, než je tento. Takže pak se začínalo znovu. Vyletělo možná mnoho milionů, až nějaká desítka milionů za přípravu dokumentace... Chápu levici, že její jedinou radostí je rozdávat daně, které vybere Babiš. Ale že toto je nezajímá... Já na rozdíl od vás přemýšlím, po čem se bude jezdit. A chtěl bych, abychom jezdili po moderních silnicích. Aby tady vedly moderní železnice, což vám je jedno. Abychom co nejrychleji prostě prohnali. I když se to podaří, tak v tomto volebním období už se podle toho stejně stavby asi příliš připravovat nebudou. Tady že bude asi poměrně množství, by se dalo očekávat, nějakých pozměňovacích návrhů. A za další prosím, abyste se podívali na to... Poslední věc. Obrovský potenciál, který jsme zdědili, a měli bychom ho předat v pořádku následovníkům, zachovali.
Nemám další přihlášku do rozpravy. Ptám se na závěrečná slova. Prosím, máte slovo, paní ministryně.
Vážený pane předsedající, dámy poslankyně, páni poslanci, děkuji za všechna vystoupení, která obsáhla mnoho klíčových věcí, které jsme debatovali poslední dva roky. Takže Praha má zmocnění. Vláda mě přehlasovala. Je to tam. Já bych v úvodu ráda zmínila, že ono se tady říká, že kvůli novele stavebního zákona se nemůže stavět. Ale to není pravda. Ono se může stavět už v současné době. Tady bych jenom ráda zmínila, že všechny procesy, které v tuto chvíli probíhají, probíhají od roku 2007, kdy byla poslední velká novela stavebního zákona. A podle té se postupuje. Co se týká projednávání profesních organizací. Stovky jednání.
Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tyto poslankyně a poslanci a členové vlády. Ještě upozorňuji, že na 12.45 máme pevně řazen volební blok, to znamená body 264, 216 a 217, a případně bychom pokračovali body z bloku zákony v prvém čtení.
Ono nestačí, že ministr české vlády se bratříčkuje se sudeťáky a nazývá je milí kolegové. To, jak ministr kultury v poslední době vystupuje, a nebudu se teď vracet ke kauze, která to tady jitří, včera jsem to jasně formuloval, pokud pan ministr chce hrát sólovou hru, tak ať jde hrát sólový sport. Pokud chce být v kolektivu, a kolektivem je vláda České republiky, tak ať kope za ten kolektiv. Děkuji za vaši pozornost a případnou podporu.
Pan poslanec Ondráček si přeje zařadit nový bod - rozumím tomu tak, že po pevně zařazených bodech dnes, pane poslanče, je tomu tak? V tom případě pokročíme k bodu číslo Jak jsem řekl, tímto tiskem jsme se zabývali v pátek 21. října, rozpravu jsme přerušili. Není tomu tak. Slovo má paní poslankyně Kailová, po ní se připraví pan poslanec Marek Benda.
Dobré ráno, vážený pane předsedo, vážení páni ministři, dámy a pánové. Já bych přece jen chtěl několik drobných poznámek přičinit, spíše zdůvodnění našeho hlasování.
Už tady bylo řečeno dost, nicméně pár slov. Potřeba sociálních služeb vzhledem ke stárnutí populace stoupá. Ovšem jako každý rok, i letos jsou sociální služby finančně podhodnoceny, což může ohrozit jejich fungování. Některé sociální služby se dlouhodobě nacházejí v kritické finanční situaci. Jsou nuceny výrazně omezovat svoji činnost, zhoršují se pracovní podmínky sester, které mají za velmi náročnou práci zoufale nízký plat. Kdo se bude o tyto lidi starat? Říkáme si to tady každý rok. V průběhu každého roku se také sociální služby musí dofinancovávat, a to jak ze státního rozpočtu, tak z rozpočtu krajů. Neustálé dohady vedou k nejistotě a stresování zaměstnanců i klientů. Rozpočet je potřeba navýšit o půl miliardy korun. Vítáme zvýšení platů pedagogických a nepedagogických pracovníků, zdravotníků, hasičů, policie, stejně jako zvýšení odvodů za státní pojištěnce a růst důchodů. To se tedy naši senioři fakt rozšoupnou! A to ještě mnoho z nich na průměrnou výši zdaleka nedosáhne. Kromě toho vláda nezvyšuje základní výměru důchodů. Ta se zvýší jen o 110 korun, což je pro nízkopříjmové důchodce nevýhodné. Protože se jedná o průměr, dostanou někteří přidáno více, jiní méně. Další ohroženou skupinou jsou ti, kteří sice pracují, ale za tak mizerný plat, že se propadají do chudoby a sociálního vyloučení. Naše představa o její výši je zcela jiná. Na úplný závěr chci uvést, že pokud jde o některé oblasti, které jsem zmínila, vrátím se k nim v průběhu druhého čtení, kdy předložím pozměňovací návrhy. Jinak v této podobě, a zaznělo to tady už od mých předřečníků z našeho klubu, nelze tento návrh rozpočtu podpořit. Děkuji za pozornost.
Nyní řádně přihlášený pan poslanec Karamazov a připraví se pan poslanec Marek Černoch.
Hned v úvodu musím říct, že pokud někteří kolegové byli návrhem rozpočtu překvapeni, já překvapen rozhodně nejsem. Pokud by vláda pokračovala současným tempem, dočkali bychom se vyrovnaného rozpočtu někdy za šest či sedm let, a to kdo ví jestli vůbec. Abych nebyl pouze kritický, musím říci, že návrh zákona o státním rozpočtu obsahuje i světlejší kapitoly. Jednou z nich jsou oddíly 31 a 32, které jsou v rámci odvětvového členění představovány výdaji na vzdělávání a školské služby. Většinu tohoto nárůstu přitom představuje zvýšení platů učitelů a nepedagogických pracovníků. Doufám však, že zvýšení platů nedopadne stejně, jako dopadlo často v minulosti, kdy sice byly učitelům zvednuty tabulkové platy, obratem však učitelé ve stejné výši přišli o svá osobní ohodnocení. Znamená to jediné - učitelům sice přidáme, sami však rozházíme ještě víc. Efektivní fungování státní správy rozhodně nevybudujeme tím, že posílíme běžné výdaje na úkor těch investičních. Odmítám, abychom si užívali na úkor budoucnosti našich dětí. Děkuji za pozornost.
Než budeme pokračovat, přečtu omluvy. Dnes od 16 do 17 hodin ruší pan poslanec Komárek svoji omluvu. A nyní tedy vystoupí pan poslanec Marek Černoch a připraví se pan poslanec Michal Kučera.
Za stranu Úsvit vyjádření k návrhu státního rozpočtu. V době trvalého ekonomického růstu je z našeho pohledu tak veliký schodek absurdní. Ve skutečnosti bychom museli zapátrat hodně dávno do minulosti, abychom našli návrh, který by byl stejně nezodpovědný. Ptám se, co potkalo Českou republiku za malér, že i v době, kdy tu zrovna naštěstí nemáme ani hospodářskou recesi, ani velkou živelní katastrofu, nejsme schopni hospodařit vyrovnaně. Ptám se, kdy jindy než právě dnes máme mít vyrovnaný rozpočet. V roce 2018 má být schodek 50 mld.
Naprosto nezdravé.
Děkuji panu poslanci Kučerovi. Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je paní poslankyně Jana Hnyková.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, přeji vám krásné odpoledne a dovolte mi pár slov k rozpočtu říci také. Při svých návštěvách pobytových zařízení se opakovaně setkávám se stesky nejen zaměstnanců, ale i ředitelů příslušných zařízení. Na pracovníky v přímé péči jsou kladeny vysoké nároky nejen na osobnostní vlastnosti, ale i odborné nároky. Stávají se klíčovými pracovníky. Musí se vzdělávat a přizpůsobovat změnám v přístupu k péči o člověka. Ano, záměr byl snížit platy a přijmout více pracovníků do sociálních služeb. Vývoj skladby uživatelů v pobytových službách se však za tyto roky výrazně změnil. Nechci ve vás vyvolat lítost ani soucit, chci jenom upozornit na tuto tristní situaci zaměstnanců, po kterých chceme, aby vykonávali svoji práci kvalitně, dobře a ve prospěch jiných lidí. Chápu, že sociální služby potřebujeme až v závěru, kdy nám nezbývá příliš sil, abychom bojovali za pracovníky, kteří se o nás starají. My všichni zestárneme a budeme rádi, když se o nás někdy někdo postará, kdo bude empatický, kdo s námi bude slušně zacházet a kdo nám také poskytne odbornou péči. Proto si myslím, že v době, kdy ekonomika je ve velmi dobré kondici, by se dala tato práce ocenit a zaplatit tyto zaměstnance. Věřím, že kapitola 313 by mohla mít jinou strukturu, kdybychom zde měli třeba účinný zákon o sociálním bydlení. Ušetřilo by se ve vyplácení a doplatcích na bydlení a mohlo by se přidat právě těmto pracovníkům. Vážený pane předsedo vlády, pokud byste tu byl, tak byste to slyšel, pane ministře Babiši a paní ministryně Marksová, která tu také není -. Mluvím o paní ministryni Marksové. Navýšení 4 % je směšné za práci, která je tak potřebná a bude stále nutná. Začíná se už také projevovat nedostatek pracovníků v této oblasti. Kdo by to za ty peníze taky chtěl dělat. Takže vás, vážené koaliční poslankyně a poslanci, žádám, abyste se nad tímto problémem zamysleli. Prostřednictvím svých ministrů můžete změnit toto odměňování, a tak do budoucna zajistit kvalitní péči v sociálních službách, protože ji budeme potřebovat všichni. Vždy je potřebujeme, když se ocitáme v nouzi. Nechci, aby to znělo, že je tu chci opomenout, ale dovolila jsem si upozornit na zaměstnance, kteří patří k nejhůře odměňovaným v naší společnosti. Prosím, udělejte s tím něco, ať máme do budoucna zajištěnou kvalitní péči v sociálních službách.
Děkuji Paní poslankyni Hnykové.
To je v našich podmínkách také poměrně běžný jev. Tento problém je z hlediska času také v novele poměrně neřešen. Další problém dle našeho názoru spočívá v tom, že stávající stavební zákon má příliš širokou řadu způsobů povolování staveb, a ta je návrhem novely dokonce ještě zvětšena. Jsme toho názoru, že příliš rozsáhlé spektrum možností bude vést ke zmatení, většímu riziku chyb, a tedy zpomalení procesu. Ve velké novele stavebního zákona nám kromě jiného chybí definice zastavěné plochy, které podle současné právní úpravy zahrnuje například přesahující římsu domu. Pokud stojí dům na uliční čáře, tak zastavěná plocha zasahuje do ulice a měla by se tak objevit v katastrální mapě, což je nesmyslné řešení. Dále se děsíme změn zvláštních právních předpisů, které vyvolá tato velká novela stavebního zákona. Toto je stanovisko jednoho menšího stavebního úřadu na jednom menším městě. Dále se chci ještě dotknout liniových staveb. Proto tento návrh zákona samozřejmě doporučím, aby to projednal hospodářský výbor, protože ten se tím lépe zabývá, než je výbor pro veřejnou správu, který bude garančním výborem. Jak to bude s nevládkami? Do které doby se budou moci vyjadřovat v tom procesu? Zda to bude jednou a dost, nebo budou moci ještě vícekrát vstupovat do toho povolování? Paní ministryně řekla ve svém vystoupení, že se tento zákon nedotkne malých stavebních úřadů. Mám obavu, že někde v tom zákoně, jelikož se tam mění poměrně dost zákonů, bude schováno někde, že budou eliminovány malé stavební úřady právě na těch malých obcích. Aha, ono to pořád je. Nechám to na normální klasické lhůtě 60 dnů. To je ode mě takto ve stručnosti všechno.
Děkuji panu poslanci Janu Klánovi za jeho vystoupení. Nyní pan poslanec Karel Rais. Připraví se pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Na procesu schvalování zákona o veřejných zakázkách, který spadá plně do kompetence paní ministryně, jsem oceňoval v tom procesu zejména formu projednávání toho návrhu, kdy vznikly dva poradní sbory. Připomínky z obou stran se potom zpracovaly v rámci ministerstva. To považuji za velmi důležité říct na začátku. Důvodem k vložení časového omezení účinnosti územních plánů byly teze, že dřívější územní plány neodpovídají dnešním potřebám a musí být nahrazeny novými územními plány a regulačními plány. Přirozeným předpokladem bylo, že pořízení územních plánů včetně územních plánů velkoměst je v reálném čase možné a vždy realizovatelné. To začalo reálně fungovat až od roku 2011, které zásadním způsobem modifikovala praxi územního plánování. V případě města Brna došlo ještě navíc ke zrušení nadřazených zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, které neexistují do současné doby, takže ani rozpracovaný nový územní plán města Brna nebylo možno dokončit. Blokační, časové a právní okolnosti nebyly přitom v době vkládání časového omezení územních plánů známy. Kombinace obou uvedených faktorů znamená obrovskou časovou prodlevu, která neumožní přípravu nového územního plánu stihnout.